V této souvislosti je třeba se zeptat, zdali bude tato reforma finančně neutrální. Dále je třeba se zeptat, jak jsou školy připraveny na realizaci reformy. Zdali si reforma nevyžádá organizační změny ve školách, například omezování výuky, rušení, dělení tříd a podobně. Za podstatný považuji fakt, že dojde k zásadní změně v komunikaci se školami při náběhu reformy. Zástupci krajů by nám měli sdělit, že jsou připraveni ze svých finančních rezerv krýt krizové situace, které na některých školách mohou nastat, a že mají rámcovou představu o výši potřebných rezerv. Tento odklad je třeba využít k doladění organizačních, technických a administrativních problémů spojených právě s touto reformou. Zároveň by odklad měl posloužit k věcné revizi celého záměru. Je otázka, zdali určitými úpravami normativního financování by nebylo možné dosáhnout odstranění některých nedostatků tohoto systému. Mohlo by se stát, že si uvědomíme, že dokážeme najít řešení levnější a efektivnější, než je právě zde rozbíhaná reforma. V souvislosti s financováním regionálního školství je zapotřebí zmínit i probíhající koncepci inkluzivního vzdělávání. Pokud nedojde k revizi koncepce inkluzivního vzdělávání a jejího financování, nebude možná plná předvídatelnost a stabilita financování regionálního školství. Oba dva problémy by se měly řešit společně, neboť jsou součástí stejného problému, a tím je finanční stabilita, předvídatelnost, financování regionálního školství. Pouze předvídatelný a stabilní systém umožní průběžně řešit nárůst platů ve školství, který je nutné řešit. A je naším zásadním programovým bodem. Druhým aspektem je, na jak dlouho by měla být reforma odložena. Zde si dovolím s kontrarevoluční upřímností našeho hnutí říct, že deset let je poněkud moc. V průběhu projednávání by bylo vhodné pozměňovacím návrhem tuto lhůtu výrazně zkrátit. Rok dva by nepochybně stačily.
A nyní tady mám jednu faktickou poznámku, takže pan poslanec Václav Klaus.
Ona udeřila taky jeden hřebíček na hlavičku a to je inkluze. Když nám jde o každé dítě, tak tady jde právě o to každému tomu dítěti dle jeho potřeb přidělit finanční prostředky.
Podobně mluví také Asociace ředitelů základních škol. A konečně znovu zpátky k té Asociaci ředitelů základních škol. Průměrný výkon je práce dělená časem, za který byla vykonaná. Čili opomíjejí další význačnou veličinu, která s pojmem výkon souvisí, a to je účinnost. Je složitý. Utká se s peticemi těch žáků. Od té doby se k takovémuto razantnímu zákroku nikdo neodhodlal. To samé je to na úrovni obcí. Financováním podle toho zákona, který má začít platit, se nic nevyřeší. Pořád tady budou školy, které budou neefektivní, které budou mít málo žáků. Jenom se oddálí ta schopnost najít konsenzus na to takové školy zrušit, takové školy zavřít a peníze z nich namnoze marně vynakládané, neúčinně, převést tam, kde jejich vynakládání bude účinné, zejména tedy do kapes učitelů v podobě zvýšení jejich platů. Odmítám to, abychom jej zamítli.
Děkuji, pane poslanče.
Já jsem fakt něco zákonů načetl za svůj život. Ale míra chaotičnosti tohoto tisku je naprosto nebývalá. Nejedná se zdaleka jenom o promítnutí věcí bezprostředně vyplývajících z ochrany osobních údajů do ostatních tisků . Všechny rezorty se tam pokusily si propašovat řešení ještě jiných problémů. To jsou ty technické výhrady, které bych měl. Nyní několik věcných výhrad, které bych rád zmínil. Tato formulace je pak v několika dalších paragrafech. Další námitka tady už byla částečně vznesena paní poslankyní Valachovou. Já bych se samozřejmě přikláněl k té druhé variantě. Nemyslím si, že by mělo státní zastupitelství kontrolovat samo sebe. tu bych pokládal za naopak velmi nešťastnou a vedoucí úplně obráceným směrem a jenom takovou snahu za každou cenu promítnout evropskou směrnici zcela zbytečně. Myslím, že můžu pak až v dílčím projednávání na výboru poukázat na ty další zásadnější problémy, které se zákona dotýkají. Absolutně nechápu, proč se to tam dostalo. Co to má znamenat? Důvodová zpráva zase k tomu neříká dostatečně zřetelně, abych byl schopen rozpoznat, co se tím myslelo.
V tuto chvíli já tedy nevím, jaké jsou plány pana premiéra Babiše.
Děkuji. Po něm s přednostním právem pan předseda Bartošek. Poté vystoupí pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A v současné době hnutí ANO udělalo to, že nezávislost činnosti policie bude opět kontrolovat hnutí ANO. Měli jste možnost volit. Třetí byl zástupce hnutí ANO. To, co jste udělali, je, že v současné době si skutečně možná myslíte, že jste na té správné vlně, že se vám daří. Ale věřte, že dílo, které jste započali, se do budoucna obrátí proti vám. Každá taková vláda do budoucna vždycky zdegenerovala. Čím víc budete proti opozici šlapat, čím víc jí budete znemožňovat možnost vás kontrolovat, o to hůř se to pak do budoucna obrátí proti vám.
Děkuji. Pan předseda Kováčik s přednostním právem.
Děkuji za slovo, paní a pánové. Dovolte mi, abych krátce reagoval na průběh stávající rozpravy přednostních práv. Tak za prvé, nikdo z vás určitě nezpochybní, že KSČM byla strana, která je tady nejdéle v opozici. A nevšiml jsem si, že by ti, kteří teď tak ohnivě brání právo opozice, v dřívějších dobách nějak respektovali právo KSČM jako opoziční strany míti některé z těch kontrolních institucí. Neříkám že všech. To v žádném případě. Takovou sílu jsme nikdy neměli. Zrovna tak s oním respektováním demokratické volby. Mám pocit, alespoň u některých, že pokud není demokratická volba provedena přesně po našem, tak vlastně není demokratická. A jen bych chtěl se obou pánů, a teď myslím i pana Ondráčka i pana Maška, zastat.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Po něm je přihlášen pan předseda Kalousek.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já uznávám, že my jsme udělali na tom začátku zásadní chybu. A když se podíváte na zastoupení hnutí ANO v orgánech Sněmovny, a někdy bychom si tu rekapitulaci podle výsledku voleb a poměrného zastoupení mohli zopakovat, tak zjistíte, že to naše zastoupení prostě neodpovídá tomu výsledku voleb, tak jak rozhodli občané a voliči. Já vím, že se to někomu nelíbí, že někdo měl prostě jiné představy o výsledku voleb. Tak to rozhodli prostě lidi. A je velká škoda, že se ta opozice nedokázala dohodnout na jednom kandidátovi. Je to velká škoda. Já si myslím, že jsme tady dneska ani nebyli všichni. Mě to celkem překvapilo. Nicméně byl to už asi, nevím kolikátý, asi pátý pokus, kdy tady minule zněla velká kritika, že vlastně ta komise nepracuje, je paralyzovaná, nemá předsedu a je potřeba začít s tou prací. Ale to pan Mašek, pokud bude mít možnost, určitě řekne, co ve svém životě dělal. Nicméně ještě se prosím podívejme krátce do toho minulého volebního období, kdy tady vystupuje pan předseda Bartošek se svými demagogickými výkřiky. Tak proč jste, pane Bartošku prostřednictvím pana předsedajícího, tehdy tak nevykřikoval jako dneska?
Na druhou stranu, ptám se, přece nechceme rušit střední odborné školy, nechceme rušit střední odborná učiliště jenom proto, že tam je málo žáků. Naopak, kraje financují, dofinancovávají tyto školy. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my máme dnes jedinečnou příležitost. V situaci, kdy nám roste počet dětí na základních školách a kdy tyto děti budou v budoucnu přecházet na střední školy, máme v rukou možnost, jak zajistit financování všech středních škol, nejenom gymnázií, nejenom těch výběrových gymnázií, ale všech středních škol, odborných učilišť, tak, aby ředitelé škol měli naprostou jistotu ve svých finančních prostředcích, které na začátku školního roku budou mít, a nemuseli fungovat v rozličných provizoriích a potom se třepat, kde ty peníze mají získat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. A pan poslanec Vondrák taky.
Ale zkusím vám to říct ještě jednou. Teď je něco podobného.
Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
Prosím vás, už jenom velice krátce. Jedna důležitá zpráva, a zaznělo to tady: nechceme mít přeplněné třídy a nechceme mít prázdné třídy. Potřebujeme mít optimální množství dětí a žáků ve třídách. A o tom je právě ta reforma.
Takže ještě jednou řeknu, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu zamítnout předložený návrh. Zahajuji hlasování teď. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. V hlasování číslo 103 přihlášeno 141 poslanců, pro 99, proti 37, návrh na zamítnutí byl přijat. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 17. 4. na žádost poslaneckého klubu TOP 09 o přestávku, byl tedy tento bod finálně přerušen. Mám tady v prezidiálce napsáno, že byla ukončena.
Děkuji. Pan předsedající to tak řekl, ale já jsem vystoupila ještě v průběhu schůze na mikrofon, že nebyla ukončena, protože jsem požadovala informaci o tom, co na tento návrh říká pan ministr zahraničních věcí, který tady nemohl být z objektivních důvodů, protože je indisponován, tak nemohl tady být, nebo alespoň aby na to reagoval pan premiér. Pak tady ke konci toho jednání byl trošku zmatek. Pan předsedající, byl to Petr Fiala, řekl, že rozprava je ukončena, ale já jsem se přihlásila, že není, že ještě skutečně bych chtěla, abych ten prostor na tu odpověď dostala.
Já mám tady poznamenáno, že jsme ji ukončili, tak poprosím...
Skutečně, v závěru toho projednávání tady byl zmatek, dokonce několikanásobný, a může být rozdílná interpretace, jestli byla ta rozprava ukončena, nebo ukončena nebyla.
Prosím, pane poslanče.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, já pro změnu oproti předřečníkovi budu krátký. Chtěl bych jen vám všem osvětlit, co už tady zaznělo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, máme jedinečnou šanci ukázat, že slova a prohlášení slibovaná v předvolební kampani napříč všemi stranami - a to bych chtěl podotknout, protože včera, když jsme tady mluvili o válce, tak jste tady byli pomalu všichni, dneska, když se jedná o našich lidech, tak tady máme prázdno, tak přesně ukazujeme občanům, o co nám jde. Takže prohlášení slibovaná v předvolební kampani napříč stranami chceme změnit ve skutky, a proto navrhuji pro jednotlivé výbory doporučující usnesení. Určitě napříč všemi výbory nalezneme společně ještě lepší interpretaci usnesení, kterým společně napomůžeme ke zmírnění dopadů GDPR při zavádění do praxe.
Já velmi oceňuji vaším prostřednictvím návrh pana poslance Bláhy. Jenom upozorňuji, že žádný jiný úřad kromě Úřadu pro ochranu osobních údajů nemá a nebude mít s prováděním GDPR nic společného. Nikdo jiný s tím z celé státní moci nebude mít nic společného. Takže tohle je náš úkol.
Děkuji. Dvě minuty, pane poslanče.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi hned na úvod říct, že s tímto nařízením Evropské unie ohledně zpracování osobních údajů nesouhlasíme, jelikož je to extrémně byrokratické, komplikované a hlavně nejednoznačné, takže v praxi přinese víc škody než užitku. Samozřejmě ale souhlasím s tím, že ochrana našich dat by v současnosti měla být prioritou. To vidíme také na současné kauze kolem Facebooku, když výslech Marka Zuckerberga před americkými senátory potvrdil, že firma Facebook sleduje uživatele napříč zařízeními, a to i když je uživatel z Facebooku odhlášen, což si většina uživatelů vůbec neuvědomuje. Co se týče návrhu Evropské unie, který tady dnes projednáváme, tak podle právních analýz - cituji: hrozí, že výklad GDPR bude viset ve vzduchoprázdnu ještě po jeho účinnosti a interpretovat jej budou především právníci a soukromí poradci, pro které se příchodem tzv. GDPR vytvořil velice lukrativní trh. Instrukce evropských nebo národních orgánů v podobě jasných pokynů, jak mají být problematická ustanovení GDPR vykládána, v mnoha případech stále chybí. Konec citace právních analýz. GDPR ukládá správcům povinnost vypracovávat tzv. záznamy o činnostech zpracování. Podle výkladu českého Úřadu pro ochranu osobních údajů absolutní většina případů zpracování osobních údajů není příležitostná. Budou v takovém případě muset záznamy o zpracování vypracovávat všechny subjekty provádějící nepříležitostné zpracování osobních údajů, tedy téměř všichni? Jaký by byl vůbec význam takovéto výjimky?
Za druhé, v usnesení tak jako vždy konstatujeme, že zvláštní zákon nestanoví způsob volby a volební komise vám navrhuje volbu tajnou.
Ano. Otevírám rozpravu. Kdo dál do rozpravy? Kdo je proti? Návrh byl přijat. I tato volba bude tajná. Mezitím by členové organizačního výboru mohli odvolit a my bychom mohli ve 12.50 jednat na organizačním výboru.
Chybí mi tu absolutně pojmenování jednoho fenoménu sběru dat, a to je politické strany a hnutí. Když přijde člen, rok bude členem vaší strany a potom řekne "já vystupuji", což se běžně stává, a dodá k tomu "a mám právo být zapomenut". Tady sice v tom zákoně se hovoří o tom, že to můžete provést označením. Může být postižen, když se někde objeví plakát, na kterém ten člověk ještě je, protože byl členem, ale má právo zapomenut, a vy můžete dostat obrovskou sankci? Nebo jak to bude realizováno v praxi? Tady chci upozornit na to, že si předkladatel ulehčil práci. Dokonce nemusí ani sdělovat úřadu, že něco takového vůbec sbírají a dělají. Říká se, že to je právě to právo na ochranu údajů, hlavně novináři tady tuto možnost mají. On říká ano, novinář má právo ke zveřejňování svých článků a sběru informací, tato data sbírat. Nemusí uvádět autora, může chránit zdroje, toto všechno tento zákon opatřuje. Ale on je zaměstnanec. Ten novinář ta data eviduje na nějakém technickém záznamu, to znamená obvykle na notebooku. Zůstanou k dispozici na serverech těch novin? A jak s nimi bude dále nakládat? Tato oblast tady vůbec není vyřešena. Toto je vůbec neřešená oblast v tomto zákoně a považuji to za docela závažnou věc v rámci výjimek.
Musím říct, že jsme v mimořádně komplikované situaci. Obecné nařízení o zpracování osobních údajů - už samotná volba toho, že Evropská unie se rozhodla jít cestou nařízení, byla velmi nešťastným aktem, kterému jsme nedokázali zabránit. Bylo velmi nešťastným rozhodnutím, které se pak stává přímo závazným v jednotlivých zemích. Místo aby se šlo cestou směrnice, tak jsme se vydali cestou přímo závazného nařízení, ve kterém pak nejsme schopni v mnoha směrech dělat ty naše výklady, přizpůsobovat našemu právnímu řádu, a vyvolává to neuvěřitelnou paniku ve veřejnosti. Pro všechny je závazné. Je vlastně úplně jedno, jestli my tady něco uděláme, nebo neuděláme, protože prostě nařízení zavazuje. A milí občané, subjekty, podnikatelé, zařiďte se podle svého. Proto si myslím, že máme ten návrh zákona projednat normálně v klidu. Nemáme spěchat s žádnou devadesátkou. Vlastně jediné, co jsme schopni udělat, jsou nějaké případné výjimky a výluky a nad těmi se máme vážně pobavit. Zase poměrně zásadní věc. Nejsem si úplně jist, jestli ona část zákona, která se zabývá právě novinářskou licencí, je dostatečná. Jestli tam těch vah a protivah je dostatečně. Myslím, že je to věc, které se musíme věnovat mezi prvním a druhým čtením. Další výluka jsou povinnosti mlčenlivosti, které se týkají zejména regulovaných profesí, ale k tomu se dostanu pak, až se budeme bavit o jednotlivých článcích. A čl. 91 - zavedená pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná církvemi a náboženskými společnostmi. To se týká zejména různých matrik křtů, matrik sňatků a dalších otázek, kde mám také pocit, že tedy se nic nestalo. Možná že to dostačuje, ale důvodová zpráva se s tím úplně nevypořádává a myslím, že se musíme podívat na to, jestli se stalo, nebo nestalo. Nyní bych přešel k návrhu zákona jako už takovému s některými poznámkami, které bych rád přičinil. Vím, že taková úvaha byla. Evropské nařízení předpokládá, že k tomu dojít může.
Otázka druhá, kterou si v této souvislosti kladu. Proč nevarovala či neupozornila na tento český hendikep spočívající ve zpoždění národní legislativy eurokomisařka Jourová? Paní Věra Jourová, která byla dříve, jak jistě víte, ministerskou nominantkou hnutí ANO, již asi zcela podlehla centristickému tlaku bruselských byrokratických struktur, a to zejména těch nevolených. Zejména na internetu byla často osobní a citlivá data občanů beztrestně zneužívána ve prospěch některých subjektů, ať již ekonomických, tak i politických. Ovšem co se týče samotného rozsahu a záběru GDPR, připadá mně silně předimenzovaný a ve svých důsledcích bude pro kvalitu života člověka v naší zemi až kontraproduktivní. Poslední povzdech - a poměrně zásadní. Na jedné straně se mu sice dostane navýšení pravomocí, na druhé straně bude již částečně podřízen Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů, EDPB. To bude v praxi znamenat, že v případě nesouhlasu s rozhodnutím našeho úřadu bude mít konečné slovo právě tento zastřešující orgán. Takže i zde je vidět, jak plíživým, ale o to více soustavným a nekompromisním je proces zbavování suverenity národních států ve prospěch často dysfunkčního evropského molochu pod diktátem ekonomicky nejsilnějších zemí. A na tomto základě by spolupráce v Evropské unii, nebo potažmo v celé Evropě, alespoň podle mého názoru rozhodně fungovat neměla.
Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Výborného.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych začal spíše obecnou poznámkou k těm obavám, které tady plynou. Jeden kolega navštívil nedávno Francii a ptal se několika starostů ve Francii, jestli vědí něco o GDPR, a koukali na něj naprosto netušíce, o co se jedná. Na druhou stranu já tím nechci zlehčovat to, že když něco máme plnit, tak že bychom k tomu měli přistupovat lehkovážně. Tolik tedy obecná poznámka. Okomentoval bych jedinou věc a vlastně i ta zazněla tady už od kolegyně Kovářové. Je tedy skutečně na zvážení, zda bychom neměli v tomto smyslu diskutovat o buď snížení, či úplném zrušení těchto sankcí pro tyto veřejné subjekty.